Stejně tak soud rozhoduje o ukončení ústavní péče. Diagnostický ústav v minulosti rozhodoval a podle tohoto návrhu by opět rozhodoval ve správním řízení s možností opravných prostředků pro zákonné zástupce o vřazení dítěte do konkrétního zařízení či o dalším přemístění dítěte v rámci sítě ústavního zařízení. Ráda bych upozornila, že v této skutečnosti vidím ze strany soudů závažnost, kterou si akt odebírání dětí z rodiny zasluhuje, a náleží nezpochybnitelně výhradně soudům. Na závěr bych chtěla říci, že v každém diagnostickém ústavu pracují jednooboroví psychologové, kteří jsou s to vypracovat zprávu na dítě s ohledem na jeho těžkosti stejně zodpovědně jako psychologové na pracovišti zdravotnickém. O jejich odbornosti jednooborových psychologů svědčí fakt, že v řadě soudních znalců jsou to právě jednooboroví psychologové, ale i speciální pedagogové, kteří jsou soudci osloveni k odbornému posouzení dětského příběhu. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Janě Hnykové. Nyní paní poslankyně Jana Pastuchová, připraví se pan kolega Martin Plíšek.
Děkuji. Docela mě mrzí, že těch poslanců tady není více, protože si myslím, že to je hodně důležité téma a že by to mělo vyslechnout více zákonodárců. Z nevýhod vyberu čtyři oblasti. První oblast se týká dětí s problémy v chování umístěných přímo do zařízení bez diagnostického pobytu. Pokud je dítě umístěno do méně vhodného zařízení, tak se jeho adaptace s vypětím sil zvládá, ale od začátku je zřejmé, že v jiném zařízení, byť stejného typu, by to bylo snadnější. Druhou oblastí je velmi zdlouhavé přemisťování dětí z diagnostických ústavů, kam jsou správně OSPODy a soudy děti vřazeny. Skutečná doba se z doporučených osmi týdnů prodloužila v průměru na 20 týdnů, ale některé děti zůstávají i 50 týdnů. Každoročně se nějaké děti nemohou včas vzdělávat ve středním školství. U jiných se oddaluje o řady týdnů specializovaná terapeutická péče v následném zařízení. Třetí oblastí je přeplněnost diagnostických ústavů, a tím menší počet prodiagnostikovaných dětí pro dlouhodobé setrvání dětí v těchto zařízeních. Diagnostické ústavy mají omezenou možnost poskytovat péči jiným potřebným dětem. Čtvrtou, poslední oblastí, kterou chci zmínit, je mnohaměsíční rezervování volné kapacity v dětských zařízeních pro perspektivně příchozí děti nahlášené třeba v dětských domovech, kdy se opět čeká na pravomocná soudní rozhodnutí. Bez těchto lhůt se stávalo a někdy i stává, že zařízení přeplní stávající kapacitu, pokud tam míří děti z několika okresních soudů nezávisle na sobě s různými lhůtami umístění. Tato skutečnost pak devalvuje i portál Ministerstva školství, tedy aktuálnost dat přesně nekoresponduje s aktuální realitou volných míst v konkrétním zařízení. Pozměňovací návrh paní poslankyně Válkové vyjadřuje, že o odebírání dítěte z rodiny a nařízení ústavní výchovy vždy rozhoduje pouze soud, stejně tak soud rozhoduje o ukončení ústavní péče. Diagnostický ústav by opět rozhodoval ve správním řízení s možností opravných prostředků pro zákonné zástupce o vřazení dítěte do konkrétního zařízení či o dalším přemístění dítěte v rámci sítě ústavního zařízení. Výhody tohoto řešení: U dítěte v diagnostickém ústavu zdaleka nejde jen o diagnostiku, ale ruku v ruce s ní zde probíhá i intenzivní terapie a intenzivní práce s rodinou. Některé děti se už přímo z diagnostického ústavu vracejí domů. Ty další dostávají odborná doporučení na nejprospěšnější výchovné postupy v následných zařízeních.
Ještě se zastavím znovu u té otázky povinnosti záklopky. V České republice v rámci všech způsobů označení žádné označení, které jako Ministerstvo zemědělství máme v kompetenci, není povinné. Veškerá tato označení s odkazem na kvalitu, s odkazem na původ jsou vždy na dobrovolné bázi. Takže prosím pěkně, zvažte tyto dvě věci, o kterých tady hovořím. A prosím pěkně, respektujte stanovisko mne jako zástupce předkladatele, jako Ministerstva zemědělství.
Protože jsem poslouchal zpravodaje, tak nevím, jestli zaznamenal oba mé návrhy.
Já vám děkuji a předávám řízení schůze.
Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Protože jsou vyčerpány přihlášky do rozpravy ve třetím čtení, ptám se ještě, jestli se někdo hlásí z místa. Ne. Pane zpravodaji?
Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji za to, že jsme mohli ozřejmit velmi podrobně jednotlivé návrhy již v rozpravě. A nyní se budu držet především toho, že vše již bylo řečeno a vysvětleno, a pojďme tedy hlasovat. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení: V případě, že bude tento návrh zamítnut, tak dále hlasovat v tomto pořadí: A předesílám, že jde o ony návrhy, o kterých pan ministr hovořil, že s nimi zásadně nesouhlasí. O stažení se samozřejmě bude hlasovat, ano. O stažení se bude hlasovat. Když neprojde stažení, hlasuje se věcně to, co je navrženo. My nejsme v rozporu. Jinak jsem samozřejmě řekl, že s žádnými navrženými změnami jako zpravodaj nesouhlasím. A já mu za to děkuji. Od toho se pak bude odvíjet další postup hlasování. To je návrh pana kolegy Hovorky.
Prosím sněmovnu o klid! Já sice nejsem žádný vinař, ale rozumím tomu, že některé věci mají spolu souvislost. Moje chyba, omlouvám se.
Ale to je možná vedlejší. Jestli jsem, pane kolego Seďo prostřednictvím pana předsedajícího, správně interpretoval náš návrh? Ano, palec nahoru znamená, že správně. Toto podle mých záznamů, a teď mě prosím pěkně sledujte všichni navrhovatelé, jsou všechny změny procedury, ke kterým by mělo ještě před hlasováním dojít. A potom tedy poprosím o hlasování o proceduře jako celku.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Děkuji.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Zahájil jsem hlasování číslo 133 a ptám se, kdo je pro. Pardon.
Ano, omlouvám se kolegovi Koníčkovi i celé Sněmovně. Pan kolega Bendl navrhuje stáhnout tento návrh.
Pan kolega Bendl se hlásí, aby upřesnil svůj návrh. Prosím, pane poslanče.
Už ho neavizoval.
On sám požádal o stažení.
Panu kolegovi Bendlovi bylo vyhověno. Nyní je poslední změna v proceduře a to je návrh pana kolegy Hovorky, abychom hlasovali všechny body pod A jednotlivě.
Já si uvědomuji, že řada paragrafů tohoto zákona navazujících zejména na povinnosti vyplývající z Evropské unie musí být Českou republikou akceptována, a je to dobře, že tam jsou. Rozcházíme se v řádu týdnů, to znamená až třeba měsíce, což si nemyslím, že je dobře. A nemusela by být, kdybychom přijali evropský způsob obchodování s vínem a více zainteresovali Celní správu. Abych nebyl jen negativní. Tolik aspoň za sebe. Děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Eviduji několik dalších přihlášek. Nejprve s přednostním právem pan zpravodaj Kováčik, po něm pan ministr Jurečka. Prosím.
Návrh je pod písm.
Děkuji vám.
To pan kolega stáhl a my jsme to odhlasovali, proto je nehlasovatelné.
Návrh nebyl přijat.
Dívám se širokým pohledem od legislativy přes všechny poslanecké kluby.
O všech návrzích tedy bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Nerespektoval jsem požadavek na odhlášení a učiním tak nyní. Zahajuji hlasování číslo 153 a ptám se, kdo je pro usnesení Poslanecké sněmovny o schválení tohoto zákona. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pan předseda klubu ODS se hlásí s přednostním právem. Pane předsedo, posečkejte chviličku.
Já chci jen komentovat, co se právě stalo. To tedy ne! Řekněme si to otevřeně. Měl jste ještě dneska, ještě před dvěma minutami jste měl několik nástrojů, kdybyste skutečně ten zákon nechtěl, jak tomu zabránit. Pane ministře, klidně se můžete přihlásit do rozpravy. Tedy opravdu, být současně pro a proti, je to třeba ocenit a já jsem nechtěl, aby to zapadlo.
Děkuji panu předsedovi klubu ODS. Od 13 hodin se omlouvá pan poslanec Petr Adam z osobních důvodů. Není tomu tak.
Nikdo nikdy nezpochybnil, že ideální je péče, individuální péče o dítě v rodině, samozřejmě nejlépe v rodině vlastní. Potom následuje možnost adopcí a teprve potom pěstounské péče. A samozřejmě velmi komplikovaná je situace, kdy dítě musí být svěřeno nařízením soudu do ústavní výchovy. To nikdo nikdy nezpochybnil. Matějčka, a dokonce nabízíme, protože jsem také členkou sekce pro náhradní rodinnou péči při Českomoravské psychologické společnosti a zároveň tato sekce je součástí naší pracovní skupiny, tak chceme zdůraznit, že pro dítě je vždycky potřebné, aby byly zajištěny jeho psychické potřeby v té dané chvíli a byl také zajištěn jeho stabilní vývoj. Nicméně tento postup by neměl být paušální pro děti, pro které tento typ péče vhodný není. Tento typ péče je vhodný pouze pro děti netraumatizované a především pro děti nízkého věku. Tak bych se chtěla zeptat, z čeho tedy tyto statistiky vycházejí. A také bych chtěla upozornit, že ředitelé některých zařízení říkají, že hlásí do náhradní rodinné péče děti, které vůbec nebyly odebrány z péče rodičů, ale jsou na pobytech dobrovolně, to znamená se souhlasem rodičů. Pak je jasné, že tyto statistiky jsou zavádějící. Toto jsme četli ve výboru pro sociální politiku. Já se domnívám, že tento postup správný není a že zde už k porušování lidských práv dochází. Pak se samozřejmě může stát, že se dostanou spolu do jednoho zařízení děti, které se spolu vůbec nikdy neměly potkat. Dochází ke komplikacím, přijede tam paní ministryně, řekne, že ten ústav nefunguje, že neplní svou roli, je třeba ho zavřít. Pokud budeme takto postupně zavírat všechny ústavy, nevím, kam se dostaneme. Možná je to záměr. Chtěla bych upozornit, a to znovu, že vás již dva roky informuji o kauze bratří Michalákových, která vůbec neznamená, že by mělo jít pouze o tento případ rodiny Michalákových, který si paní Michaláková již samozřejmě vydrží a dospěje ke svému vyřešení. Chtěla jsem upozornit, že tento případ především ukazuje na to, jakým způsobem funguje systém sociálně-právní ochrany dětí v Norsku. Zde upozorňuje, co všechno je špatné na tomto systému a co je potřeba napravit. Budu o tom ještě informovat na tiskové konferenci v úterý, a ještě k dalším věcem. Toto je velmi nebezpečné, a proto plně podporuji pozměňovací návrh paní poslankyně Válkové, na základě odborných podkladů a mezinárodního pohledu.
Děkuji za slovo, pane předsedo, a děkuji, že jste mi umožnil vystoupit o něco později.
Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Pan kolega Klán.
Já navrhuji výbor pro životní prostředí.
Životní prostředí.
Prosím hospodářský výbor.
Hospodářský výbor. Nikoho nevidím, můžeme tedy hlasovat o těchto dvou výborech. Nyní rozhodneme o přikázání výboru pro životní prostředí. Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl schválen.
Já jsem to zmínil dvakrát.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Rok 2007 a 2008 jsou příkladem nezodpovědného hospodaření. V této době ekonomika dynamicky rostla. Kritika návrhu státního rozpočtu na rok 2017 z hlediska strukturálního salda není z podstaty věci oprávněná. Srovnávání hodnot strukturálního salda mezi aktuálním rokem a rozpočtovým rokem je zavádějící. Odhad aktuálního roku vychází z očekávání na základě skutečností za osm měsíců, zatímco údaje o roce 2017 jsou postaveny na navrženém rozpočtu. Je nutné zdůraznit, že rozpočet je koncipován jako nepřekročitelný plán. Jsem přesvědčen, že rok 2016 skončí rozhodně ještě lépe než předchozí velmi úspěšný rok. V důsledku plánovaného snižování schodku státního rozpočtu se výsledky hospodaření budou dále zlepšovat. Hospodaření veřejných financí není pouze o deficitu. Je nutné si všímat i dluhu. Ano, vážení, my jsme ušetřili za dobu naší vlády 17 mld. korun na obsluze státního dluhu. Div se světe, Řecko! Ale když mluvíme o strukturálním deficitu, tak máme mluvit o dluhu. Takže když si vezmeme tuto tabulku , tak nejlepší strukturální deficit má kdo? Lucembursko, Kypr, Estonsko, Německo, Rakousko, Řecko. A ne to vytrhovat z kontextu. Takže my si nebudeme půjčovat 60 mld. My si příští rok půjčíme asi 300 mld. Také jsme vydělali. My to totiž řídíme jako rodinné finance. A od minulého roku jsme si napůjčovali 205 mld. za nulový nebo negativní úrok. A na tom jsme vydělali víc než miliardu.
Já se velmi omlouvám, pane ministře, ale prosím sněmovnu o klid. Projednáváme návrh zákona o státním rozpočtu.
Někdo tady kritizoval rozpočtové opatření. Ano, to byla úspora kapitoly Ministerstva financí, ale vláda rozhodla o tom, kam ty peníze šly. A tady někdo mluví o HDP a o tom, že na vědu a výzkum je málo? Takže věda a výzkum dostala nejvíc.
Dodávám, že osobně fandím všem krokům vlády, které vedou k eliminaci šedé a černé ekonomiky a korupce, a chci věřit tomu, že se v této zanedbané oblasti blýská na lepší časy. Nyní několik poznámek k rozpočtové politice a předloženému zákonu o novém státním rozpočtu z mého pohledu jako člena sociálního výboru, tedy z pohledu trochu na střeva státního rozpočtu v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí, ale nejen tam. Ale těmito slepičími kroky, kterými kráčí současná vládní koalice, se rozvinutým zemím zatím nepřibližujeme. Zaměstnavatelé si často stěžují na vysoké procento odvodů na pojistné, ale zamlčují, že jde o procenta z nízkých základů. Zaměstnavatelé dnes důrazně protestují, neboť se nechtějí solidárně spravedlivěji dělit se svými zaměstnanci a státem o svůj zisk. Ale vyšší příjmy občanů znamenají vyšší obraty prodejců a vyšší výrobu producentů, tedy i jejich růst. Umožní tak konečně zvednout v zemi sražené marže, neboť zdravá inflace je prospěšná a potřebná. Tímto přesměrováním nakonec ušetří i stát na vyplácení sociálních dávek. Není přece normální, aby zaměstnanec díky svým nízkým příjmům potřeboval svou spotřebu domácností dorovnávat s podporou státu. Jeho rodina musí být zabezpečena jeho prací a dostatečnou mzdou nebo platem či odměnou pro malého živnostníka. Ale je pravdou, že každý chce nízké daně, z toho ještě výjimky, odpočty, a z čeho pak má stát nakonec na tyto vygenerované sociální dávky brát? Musíme přece vycházet z toho, že i pracovní síla, zaměstnanec, má svou cenu stejně jako suroviny či energie. Jinak tržní prostředí díky zneužívání variability ceny pracovní síly křivíme a vytváříme stálý sociální dumping na úkor příjmů našich občanů i státního rozpočtu. Máme přes 378 tisíc registrovaných nezaměstnaných a z toho armádu cca 150 tisíc dlouhodobě nezaměstnaných.
Prosím, pokračujte.
Tuto armádu dlouhodobě nezaměstnaných bychom měli úspěšně aktivovat. Hovořil o tom i pan premiér ve svém vystoupení. Počet neregistrovaných je také nemalý a ročně odchází do předčasných důchodů kolem 30 tisíc lidí, kteří nezaměstnanost snižují na úkor důchodového účtu. Neplatí odvody, ale již čerpají. Na druhé straně by se však neměla v příštím roce očekávat zásadní potřeba vyšších výdajů na pasivní politiku zaměstnanosti. Krizi snad nikdo nepředpokládá. Ale rozpočet je nastaven takto zcela opačně, to mi nezní moc logicky. Zde musím konstatovat, že je třeba více rozevřít nůžky mezi minimální mzdou a životním minimem. Ale nechat dlouhodobě výši sociálních dávek na stejné nominální úrovni, protože mzdy rostou pomalu, znamená, že klesá reálná hodnota těchto sociálních dávek a roste počet osob zasažených příjmovou chudobou a ohrožených sociálním vyloučením.